Nabytí účinnosti zákona je navrhováno na 20. května 2016 v souladu s transpoziční lhůtou stanovenou tabákovou směrnicí.
Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Kováčik.
Kdo je proti? Pan kolega Marek Černoch se hlásí mimo body jak předseda klubu.
Myslím si, že informace k tomuto jsou relevantní a nutné.
Pane předsedo, máte slovo. Poslanec Černoch se hlásí.
Zdá se vám jako obstrukce, pokud se to má nějakým způsobem řešit? Jestli se budou vyplácet miliardy, které jsou podle Evropské unie nezákonně vypláceny. Myslím si, že to není obstrukce.
To samé se teď děje z podnětu Úsvitu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já nebudu v tuto chvíli dávat hlasovat o přestávce. Není to možné. Nikdy jsme k tomu nepřistoupili, ani v těch nejdramatičtějších chvílích. A v tomto ohledu mi dovolte říct, že patří k jednání Poslanecké sněmovny respekt k tomu, co je minimálně slušností vůči jednotlivým poslaneckým klubům. Pokud nesouhlasíte s mým rozhodnutím, můžete navrhnout hlasování o postupu předsedajícího. Sejdeme se tady před 18. hodinou. Paní kolegyni Černochové nemůžu dát slovo, protože je tady předseda klubu a jsme mimo rozpravu.
Pane předsedající, oficiálně není svolaný žádný seminář. Proto se omlouvám, je to porada klubu Úsvit, na kterou jsou srdečně zváni všichni poslanci i členové vlády. Vy jste vetovali náš návrh na to, aby se to tady projednalo.
Nestačí to mimo jiné proto, že pan premiér, a já ho dobře poslouchám, vyhlásil, že bude hledat společné stanovisko zemí visegrádské skupiny, které se bude konat, to jednání, někdy právě v polovině února. Já chci, aby pan premiér taky slyšel od opozice, od Občanské demokratické strany, že se nám nelíbí postup, který volí Evropská unie při řešení evropské krize, že nechceme, aby se Česká republika k tomu zavazovala. Chceme ale slyšet od premiéra, s čím tam pojede. Přece schengenský systém je jedna ze zásadních věcí, na kterých stojí dnes evropská spolupráce, Evropská unie. Jestli se má měnit, jestli se má měnit tak, že si státy mohou uzavřít hranice na dva roky, tak přece máme právo vědět, jaký je na to názor české vlády a co bude při tom jednání prosazovat. Byli jste to vy, dámy a pánové jako Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, kteří jste řekli: my chceme, aby nás vláda o tom informovala dřív, než ty postoje bude zaujímat. Tak já nechápu, proč teď na to rezignujete. A mimochodem, když se tady bavíme o tom, kdy které jednání probíhá a kdy které jednání má probíhat, tak vám připomenu ještě jednu věc. Nikdy to není vládní koalice, která vede v Poslanecké sněmovně aktivně debatu o migraci. Vždycky je to jenom na nátlak opozice. Tak nám tady netvrďte, že máte zájem o tom jednat. Nemáte zájem o tom jednat a každým svým krokem to potvrzujete. A mimochodem to, že tu dnes není pan premiér, když jsme si schválili ve čtvrtek nebo kdy bod na 15.30, že budeme pokračovat v jednání o migraci, to je taky zvláštní. To nám to nemohl říct? To jsme to nemohli posunout o jeden den, když jste měli takovou dobrou vůli o tom jednat? Ne, dámy a pánové, poslanci vládní koalice, vy se snažíte, aby se o migraci nejednalo, aby se tady z toho vláda nezpovídala a aby neříkala občanům, k čemu nás při jednání na evropských orgánech zaváže. A to je špatný postoj, protože tím riskujete bezpečnost a suverenitu České republiky.
Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pouze s technickou k panu kolegovi Sklenákovi. To za prvé. Vy jste to udělali, prostě pro vás to není priorita. Pro vás to není priorita. Pro vás jsou priorita bakelitové pokladničky nebo co. Jste sami proti sobě a klamete veřejnost. To je všechno, děkuji.
Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana ministra zahraničních věcí. Prosím, máte slovo.
Pokud si vzpomínám, tak minulý týden jsme tady měli tento bod zařazený, vystoupil tady premiér, věnovali jsme tomu tuším dvě hodiny nebo jak dlouho. A rád využiji jakékoli příležitosti, na které se většina Sněmovny k tomu dohodne. Já si myslím, že je nesmysl, pokud by se tady říkalo, že vláda to nemá jako prioritu. Dobře si uvědomujeme, že tohle je věc, která nesmírně zajímá veřejnost, a věnujeme se tomu neustále. Pro mě je zásadní to, že premiér - a o tom vím, je mi to známo - před každým jednáním Rady informuje příslušný výbor, a myslím si, že nikdy neudělal, že by to zanedbal. Ta situace se neustále vyvíjí a mění. Víte, že jsou návrhy Evropské komise, v Evropě probíhá debata. Jinak bych na vás apeloval v jediné věci. Tam nejvíc frekventované slovo, které se tam opakovalo, bylo slovo udržitelnost. A já vás ujišťuji, že ve vládě je dost vědomí toho, že vést rozhovor o těchto zásadních věcech je naše povinnost.
Připraví se pan poslanec Laudát.
Děkuji za slovo. To je za dost dlouho. A já prostě nevěřím, že kdyby ministr zahraničí svojí vahou se obrátil na své kolegy poslance z vládní koalice a řekl: neblázněte, já to fakt beru jako prioritu a patří k politické kultuře o tom diskutovat se Sněmovnou, že jsme nenašli nějaký rozumnější termín než až za více než 14 dní.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Technická poznámka. Já chápu předložení v podstatě této novely. Takže já bych chtěl, abychom se omezili na to podstatné, je to velice jednoduché - valorizovat v tuto chvíli tento příspěvek.
Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce, připraví se pan poslanec Černoch. Prosím, máte slovo.
Jestli se má valorizovat plošně, nebo diferencovaně, o tom určitě proběhne debata na půdě sociálního výboru. Každá valorizace má své rozpočtové dopady. My jsme na letošní rok schvalovali návrh rozpočtu, kapitoly MPSV, s tím, že na valorizaci příspěvku na péči původně tam nebyla navrhována žádná částka. Nicméně každý z těch návrhů počítal s trochu jiným systémem valorizace. Kdybych to odčetl, tak od té částky, která byla schválena v rámci druhého čtení nebo třetího čtení státního rozpočtu, tak je tady rozdíl 380 milionů korun.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Nyní prosím s faktickou pana poslance Kostřicu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pakliže by tento návrh byl vetován, případně neschválen, tak dávám ještě druhý, alternativní návrh na 30 dnů.
Já děkuji, pane poslanče, a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy.
Ten návrh zákona má navrženu účinnost od 1. srpna.
Do rozpravy se hlásí paní poslankyně Aulická, pak mám faktickou poznámku paní Semelové. Prosím, máte slovo.
Dovolte mi, abych za KSČM vyslovila také podporu této novele, protože si myslíme opravdu, že to navýšení je opravdu potřebné. Chtěla bych ale ještě říci pár poznámek.
Několik málo věcí. Víceméně celá ta tabáková část je povinná transpozice. Tady není mnoho variant na výběr. Pokud jde o připomínky k české potravině, tak já bych chtěl říci, že to označení bude dobrovolné. Není to značka, kterou bychom uváděli nově na trh. To označení tady už je několik let.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Koskuba.
Předesílám, že na věci mám osobní zájem. Tento zákon vychází z příkazů Bruselu, což znamená, těžko s tím něco uděláme. Sám souhlasím s předřečníky - a můžeme to vidět v arabských zemích -, že obrázky tedy rozhodně nevedou ke spotřebě tabákových výrobků. Dokonce k tomu ani příliš nevedou různé zákazy a příkazy. Nicméně každý spotřebitel má snad svá stejná práva. Protože jsme usoudili, že zákazník má právo na veškeré informace. A tam poměrně dost záleží na tom, z čeho je tento výrobek složen. Já vás tady nebudu poučovat o tom, jak se vyrábí dýmkový tabák. A on snad má právo se dozvědět, co ten který výrobek obsahuje. Stejně jako rohlík. Bohužel já jsem se již obracel na pana ministra obchodu a průmyslu, který mi poměrně vstřícně odpověděl s tím, že řešení je složité. Až budete projednávat tento zákon, kterému já příliš z tohoto důvodu nakloněn nejsem, za to se vládě omlouvám, ale vím, že s tím musí přijít, zvažte prosím, jestli všichni zákazníci mají stejné právo. A prosím prostřednictvím pana předsedajícího i pana ministra, aby se zřejmě jako nekuřák koukl na výrobky, jako jsou doutníky a dýmkový tabák, které skutečně tam mají údaje od výrobce, které my už zastíráme. A tudíž za více a více peněz nutíme zákazníka, aby vlastně kupoval něco, o čem nic neví. Ta je bohužel přelepena tím, že kouření škodí zdraví. Důkazy můžu předložit. Je to maličkost, ale mně na tom osobně docela záleží.
Děkuji panu poslanci Koskubovi. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje. Neeviduji návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán zemědělskému výboru jako garančnímu. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Není tomu tak. Takže budeme zkracovat lhůtu na 30 dnů. O zkrácení lhůty zahajuji hlasování. Kdo je proti? Z pověření vlády tento návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.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
Navrhovaná novela upravuje zákon o zdravotních službách především v rozsahu vymezení Národního zdravotního informačního systému, dále NZIS. K této právní úpravě bylo přistoupeno zejména proto, že vyvstala potřeba stávající právní úpravu NZIS upřesnit co do účelu a obsahu tak, aby bylo jednoznačně zřejmé využití opodstatněně sbíraných údajů a zajištění jejich ochrany před možným zneužitím podle současných požadavků kybernetické bezpečnosti.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Sobotka Bohuslav, zahraniční cesta, Chovanec Milan, pracovní důvody, Pelikán Robert, zahraniční cesta, Valachová Kateřina, pracovní důvody. To je zatím k omluvám. Dále bod 63, sněmovní tisk 687, první čtení, zákon o potravinách a tabákových výrobcích. Důvodem je omluva navrhovatele, ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, z dnešního jednání. Připomínám, že v 15.30 máme pevně zařazený přerušený bod 203, migrační krize. To je z mé strany vše. Poprosím sněmovnu o klid.
Takových návrhů je sice více, ale tento návrh je vyvolán skutečně zjevnými problémy, které stávající znění zákona přináší v praxi. Oprávněné osoby totiž postupně odcházejí a existují případy, kdy se oprávněné osoby nedočkají finančního odškodnění, protože v mezidobí od podání žádosti zemřou. Problém se dle mého soudu nedá vysedět, je potřeba rychle rozhodnout, zda problémy v aplikaci tohoto zákona napravit, či nikoliv.
Děkuji za slovo paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne. Minulý týden tady proběhla ve Sněmovně velmi vášnivá debata ohledně Energetického regulačního úřadu, a proto bych chtěl dnes navrhnout nový bod Sněmovny, a sice: Usnesení Sněmovny k výplatě podpory obnovitelných zdrojů. Myslím si, že je velký šok v tom, co se dnes děje s podporou obnovitelných zdrojů, a že se vláda opět chystá nelegálně solárním baronům pomáhat. Pravděpodobně většina z vás se na konci loňského roku setkala se sporem mezi vládou a Energetickým regulačním úřadem o to, jestli se může, nebo nemůže vyplácet podpora ve výši 42 mld. korun. Tato obří částka se týká výplaty pouze v roce 2016, kdy každý z nás může ušetřit na energiích přibližně 15 % celkové ceny naší složenky. Jsou to obrovské peníze, které jsou již roky vypláceny jako veřejná podpora na dobré slovo bez schválení Evropské unie. O zbytek zdrojů se nikdo nestaral. Všichni ministři průmyslu a obchodu se tvářili, že žádné šetření oprávněné podpory v Bruselu ani neexistuje.
Lze zde namítnout, že podobný proces detenčního řízení včetně shodné lhůty 24 hodin již funguje u pobytových zdravotních služeb. Zde je ale třeba brát v úvahu, že lůžková zdravotnická zařízení disponují poněkud jinými personálními a řekněme i logistickými možnostmi než většina pobytových sociálních služeb. Dle diskuse s provozovateli sociálních služeb zde existuje reálné nebezpečí, že zejména v období víkendů či svátků budou mít tato zařízení s naplněním oznamovací povinnosti problém. A v dohledné době není reálné navýšení počtu personálu v sociálních službách, byť bychom si to v některých segmentech přáli. Je tedy na diskusi, zda najdeme politickou shodu na prodloužení navržené lhůty na 48 hodin, nebo případně na maximálně 72 hodin. Po diskusi jsem připraven v tomto ohledu případně navrhnout pozměňovací návrh.
Děkuji za vaši zprávu, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášky paní poslankyně Hnykové, paní poslankyně Adamové a paní poslankyně Chalánkové. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám hezké odpoledne. Poslanecký klub Úsvit bude toto navýšení podporovat, protože si to nejen zdravotně postižení zaslouží po těch letech žádostí o navýšení. Do této chvíle se nedá novele nic vytknout, snad jen že po těch letech by mohlo být navýšení vyšší a měla by být nastavena i pravidelná valorizace v zákoně. V loňském roce jsem podala novelu tohoto zákona spolu se svými kolegy z Úsvitu a někteří z vás jste se pod tuto novelu podepsali, za což vám ještě jednou děkuji. Dovídali jsme se, že se řada zdravotně postižených po změně pravidel zázračně uzdravila a jejich zdravotní stav se výrazně zlepšil. Bohužel však pouze na papíře. Zástupci Sdružení zdravotně postižených - na vysvětlenou dodávám, že je to organizace, která se nejvíce setkává s těmito problémy a řeší nápravu v praxi - se setkali s paní ministryní a žádali ji o změnu tohoto hodnocení. Nestalo se tomu tak. Nestalo se tak, a tak jsme podali novelu zákona. V současné době se zákon otvírá a já doufám, že bude propuštěn do druhého čtení, ve kterém předložím pozměňovací návrh, který bude řešit tuto problematiku. Touto problematikou jsme se v loňském roce na podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny velmi intenzivně zajímali a řešili a očekávali jsme dřívější řešení. No budiž. Hlavně že ho máme aspoň teď. Zda to bude dostačující, teď nedokážu vyhodnotit. Když mi moje kolegyně z Brna vyprávěly, v jakém zuboženém stavu přebíraly klienty z Přerova, tak mi šla husí kůže. Na jedné straně vyžadujeme velmi kvalitní služby ve státních organizacích, a na druhé straně je zde povoleno poskytovat služby v takových zařízeních, které jsou nejčastěji vykonávány pouze na základě živnostenského oprávnění a prostřednictvím asistentů sociální péče. Bude to dostačující? Nebudou naši senioři trpět i nadále? V naší zemi existují i soukromí poskytovatelé, kteří se registrují a poskytují sociální služby podle tohoto zákona a splňují podmínky, co se týká standardů a personálního vybavení. Pokud to jde takto, tak proč neregistrovaná zařízení? Proto bych se přikláněla k tomu, abychom nepřipustili žádné neregistrované služby, a všechny bych je zrušila. Nesplňuješ podmínky, tak v této oblasti nemůžeš existovat. Proto se ptám, paní ministryně, proč tak neučiníte. Vždyť i paní ombudsmanka a její úřad na tyto problémy dlouhodobě upozorňují. Pokud toto odhlasujeme, pak my všichni připouštíme, že s těmi nejslabšími se takto zachází, a uděláme jen menší zpřísnění. Prosím, vážené dámy a pánové, zamysleme se nad touto problematikou a učiňme razantní řešení v tomto zákoně, aby staří lidé netrpěli. Třetí oblast, kterou tento zákon řeší a nastavuje podrobnější právní úpravu, je úprava, která upřesňuje podmínky, za kterých je držení osoby v pobytových sociálních službách bez jejího souhlasu přípustné. Se vším souhlasím. Jen si kladu otázku, jak pracují sociální pracovníci, jak provádějí sociální šetření, jak dodržují standardy péče, ve kterých jsou jasně stanoveny podmínky přijetí uživatele do služby.
Co se tedy stalo loni v pozadí boje o energetický zákon? V lednu 2015 kontrolní závěr NKÚ potvrdil, že podpora je překompenzována a že došlo ke křížovým podporám, že šlo o extrémní dopad na českou ekonomiku. V kontrolní závěru NKÚ se jasně popisuje, že některé provozovny mají návratnost sedm let, ale podporujeme je po dobu dvaceti let. V červenci 2015 se stala asi nejdůležitější věc. Znamená to tedy, že podpora v České republice může být považována za protiprávní, protože nebyla s dostatečným časovým předstihem oznámena v Bruselu. Ještě v srpnu 2015 premiér Sobotka odpověděl ERÚ v odpovědi týkající se špatného nastavení výkupních cen, že ERÚ má řešit případnou překompenzaci ve svých cenových rozhodnutích. V říjnu 2015 ministr Mládek sdělil, že provozní podpora pro všechny uvedené výrobny by měla být v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu stanovena až po udělení kladného notifikačního rozhodnutí ze strany Evropské unie. To znamenalo pro úřad jasné stanovisko, že premiér a ministr průmyslu chtějí, aby se věc vyřešila v cenovém rozhodnutí, kde neměla být podpora pro zdroje bez notifikace, což potvrdil i antimonopolní úřad nebo odbor kompatibility Úřadu vlády. Vláda přijala nejdříve na začátku prosince usnesení, že co Evropská unie nezakázala, je povoleno.